Máte slovo.
Děkuji panu předsedajícímu. Rozpočtový výbor doporučuje
Děkuji za slovo. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 25. schůzi po odůvodnění Ing.
Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, kdy s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Votava, a eviduji dvě přihlášky - paní poslankyně Kovářové a pana poslance Bendla.
Jenom bych reakci na paní kolegyni Kovářovou, kdy říkala, že krajům se přidává.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl také zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Hlasování končím. Konstatuji, že i tento návrh byl zamítnut. Nyní se budeme zabývat návrhem pana poslance Kučery na stažení bodu 157 a je to regulace reklamy. Já jsem si napsala regulaci reklamy, nebo je to regulace prostituce? Je to tak. Omlouváme se. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Hlasování končím. S přednostním právem pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Paní a pánové, pokud jsem dobře sledoval, odhlasovali jsme všechny návrhy, které byly předneseny ať už z grémia, nebo z řad poslaneckých lavic. Nevšiml jsem si, že by byla alespoň kapka velkorysosti a že by prošel některý z návrhů opozice. Proto sděluji, že klub KSČM nepodpoří návrh programu schůze.
Dáváte tímto najevo, že vám ta situace je zcela ukradená!
Hlasování končím. Dříve než budeme pokračovat ve schváleném programu, dovolte mi, abych načetla omluvu z jednání schůze Poslanecké sněmovny pana poslance Jiřího Holečka, který se omlouvá mezi 14. a 17. hodinou z důvodu návštěvy lékaře, a pan poslanec Ondřej Benešík se omlouvá z neúčasti - důvodem je zahraniční cesta. Prosím, aby z pověření vlády předložený návrh zákona uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.
To je částka, která se při současném hospodářském růstu a při slíbeném zlepšeném daňovém výběru ve státním rozpočtu na rok 2016 najde snadno. Druhý z nedostatků se týká skutečnosti, že návrh neřeší mechanismus rozdělování prostředků mezi jednotlivé kraje, který se podle mého názoru přežil. Upozornila jsem na to již v prvém čtení. Tento problém nicméně nehodlám alespoň v rámci projednávání tohoto tisku řešit pozměňovacím návrhem, jelikož jde o závažné téma, které si ještě před podáním legislativního návrhu zaslouží důkladnou diskusi, na kterou se těším. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, paní poslankyně.
Důchodová reforma už není prioritou, protože máme před opravdu krajskými volbami. A jestliže klesaly daňové příjmy státu, je logické, že klesaly i daňové příjmy krajů a obcí. Považoval bych za fér, kdyby aspoň padlo, na co ty prostředky půjdou. Už to tedy priorita není.
Já vám děkuji, pane poslanče. Eviduji dvě faktické poznámky. Máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Ale musím říct jednu věc, aby to tady nezapadlo. A já bych hrozně apeloval, abychom skutečně na obce nezapomněli, protože doba, kdy obce žily nejenom z daňových příjmů, ale také z privatizačních peněz, už dávno minula. A já si myslím, že nějaký rozvoj pro naše obce potřebný je.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, asi těžko budeme určovat, jak jednotlivé kraje budou nakládat s případnými prostředky, které dostanou navíc. Lépe řečeno dostanou zpátky. Ale z pozice Moravskoslezského kraje vím, že se čeká na tuto pomoc především pro sociální služby.
Mnozí z nás říkají, že je důležité investovat do vzdělání, do školství. My jsme nachystali projekt vědecké knihovny. To by byla podpora vzdělávání a vysokoškolských studentů v našem kraji!
Děkuji vám.
Zahajuji rozpravu podrobnou, do které se jaké první, s přednostním právem má přednost pan zpravodaj, po něm paní poslankyně Kovářová. Nyní další řádně přihlášenou je paní poslankyně Věra Kovářová. Po ní pan poslanec Jan Volný.
Týká se to hodnoty majetku. A k tomu, myslím, neexistuje pádný důvod.
Pokud nikdo takový není, podrobnou rozpravu končím. Není zájem, a končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Nyní asi pana ministra zklamu, ale teď měly následovat tři body: rozpočtová odpovědnost, návrh zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti. I tento návrh zákona z pověření vlády uvede pan ministr financí Andrej Babiš.
Děkuji, pane předsedající. Zákon byl podrobně představen v prvním čtení. Nyní bych chtěl pouze zdůraznit časový aspekt legislativního procesu. Bohužel dochází k určitému zpoždění oproti evropským právem stanoveným transpozičním lhůtám, a proto si vás, vážený pane předsedo a vážené paní poslankyně a poslanci, dovoluji požádat o projednání a následné schválení předloženého návrhu.
Prosím, pane zpravodaji.
Ano, děkuji. A to, že součástí tohoto usnesení je pozměňovací návrh, který se týká samozřejmě regulace nabídky pojišťovacích produktů. Těším se samozřejmě na případné další pozměňovací návrhy.
Pro bylo 16, čtyři se zdrželi a žádný nebyl proti.
Starostové a zastupitelstva si s tím poradí, nebudou muset mít úředníky na psaní, ministerstva či kraje nebudou muset mít úředníky na posuzování projektů a finanční úřad nemusí kontrolovat udělení dotací a může se věnovat něčemu jinému.
Já vám děkuji za to, že to respektujete, a přerušuji projednávání tohoto bodu a současně předávám řízení schůze.
Předložený návrh uvede z pověření vlády ministr obrany Martin Stropnický a požádám, ještě než se ujme slova, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo pan poslanec Bohuslav Chalupa, který je zpravodajem výboru. Pane ministře, prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, k návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v misích OSN UNDOF a MINUSMA. Jenom připomínám, že naše významnější působení v misích OSN jsme uzavřeli v roce 1998 ukončením činnosti polní nemocnice ve východní Slavonii. Od té doby vysíláme do misí OSN pouze jednotlivce na funkce pozorovatelů. Dále jsme vycházeli z existence našich dalších závazků, zejména v rámci NATO a EU, a také z dostupnosti našich kapacit lidských, materiálních i finančních. Navrhovaný rozsah zapojení do obou misí je dle mého názoru přiměřený a vytváří prostor pro postupné významnější angažmá naší země v misích OSN. Co se týče mise UNDOF, požádala nás OSN o tři důstojníky na pozice ve velitelské struktuře mise a v předkládaném materiálu žádáme o udělení mandátu pěti osobám, a to pro případ, že by nás OSN později požádala o obsazení dalších pozic. Účast české jednotky speciálních sil jakožto součásti nizozemského kontingentu, který je mimochodem největším z evropských zemí, považuji za vhodný způsob, jak viditelně přispět k naplnění cílů mise OSN a získat řadu neocenitelných zkušeností. Náš příspěvek ke stabilizaci situace v Mali tak bude viditelnější a komplexnější. Zároveň je z logistického hlediska výhodnější udržovat vojáky dvou misí na jednom teritoriu než ve více operačních prostorech. Část, zhruba 30 % finančních prostředků, nám bude refundována podle finančního mechanismu OSN. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji vám za pozornost a žádám o schválení předloženého materiálu.
Prosím, pane zpravodaji.
Vážený pane předsedající, vážení kolegové, dobrý večer.
Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 29. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končí. Konstatuji, že návrh byl přijat a že jsme ověřovateli 29. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Pavla Čiháka a pana poslance Jiřího Dolejše. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 29. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejprve bych vás chtěla informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. Za druhé, pan ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček požádal o pevné zařazení bodu 153 návrhu pořadu, je to sněmovní tisk 428, na čtvrtek 9. července jako druhý bod jednání po písemných interpelacích. Dále grémium navrhuje bod 86 návrhu pořadu, sněmovní tisk 451, zařadit před bod 48 návrhu pořadu. Tyto tisky spolu souvisejí. Pevné zařazení souvisí s účastí pana prezidenta Miloše Zemana v Poslanecké sněmovně. Případným dalším žádostem poslaneckých klubů týkajícím se neprojednávání vybraných bodů tohoto bloku bude vyhověno. Prosím, paní poslankyně a páni poslanci, abyste se k návrhu pořadu vyjádřili i vy.
Jsou to požadavky, nebo návrhy pana ministra obrany. Je to přesně v duchu té žádosti, která byla směřována na grémium dnes dopoledne. Děkuji za pozornost.
Dříve než pozvu dalšího řečníka k mikrofonu, dovolte mi, abych i vaším jménem přivítala na galerii hostů prezidenta Evropského účetního dvora, pana Vítora Manuela da Silva Caldeiru s doprovodem.
Dovolte mi, abych náš program schůze navrhl rozšířit o jeden bod, který podle mého soudu bude zajímat nejen nás jako poslance, ale i českou veřejnost. Vím, že dnes pan ministr jedná, a rád bych, aby tuto informaci Poslanecké sněmovně podal v nejbližším možném termínu, na kterém se shodneme.
Pan ministr obrany Martin Stropnický. Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Konkurence může být plusem i minusem. Tak doufejme, že bude plusem.
Děkuji a táži se, zda se ještě někdo... Pane poslanče Gabale, chcete řádnou přihlášku, nebo faktickou? Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji. Já si nechci hrát na slovíčka, ale myslím, že je jasné, o čem mluvíme. Můj pozměňovací návrh poukazuje na to, že stávající formulace je nezákonná, a snaží se tuto nezákonnost odstranit. Pan ministr svým projevem prohlašuje, že tuto nezákonnost chce dále prolongovat.
Děkuji, paní předsedající.
Není tomu tak, tudíž zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Korteho. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já jsem, dámy a pánové, myslím svůj návrh dostatečně podrobně odůvodnil v obecné rozpravě. Návrh nemá žádné dopady do veřejných rozpočtů či státních fondů, tudíž je rozpočtově neutrální. Děkuji za pozornost.
Pane premiére, pánové? Nikdo. Nebo mohu ukončit druhé čtení?
Děkuji panu ministrovi. Navrhuji tedy, abychom rozpočtový výbor určili výborem garančním. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o tom, aby rozpočtový výbor byl garančním výborem tohoto návrhu zákona. Pardon, mám tady žádost o odhlášení všech. Prohlašuji tedy toto hlasování za zmatečné. Odhlašuji vás všechny. Návrh jsme přijali.
Děkuji za slovo. Takže já teď splním svou zpravodajskou povinnost a pak se jenom ohlásím do rozpravy, kde řeknu svůj osobní názor. Projednávali jsme dva pozměňovací návrhy. Rozpočtový výbor tento pozměňovací návrh doporučil a schválil. To usnesení zní: "Poslanecká sněmovna doporučuje vládě zvážit transformaci právní formy České exportní banky na takovou formu společnosti, která by nepodléhala zákonu o bankách, a v českém právním řádu tak nebylo prolomeno bankovní tajemství."
Děkuji panu zpravodaji Zbyňku Stanjurovi. Otvírám obecnou rozpravu, do které už avizoval přihlášku pan poslanec Stanjura.
Teď už ne jako zpravodaj, ale se svým osobním názorem a postřehem. Já, a nejenom já, se domnívám, že to je mimořádně nebezpečné.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Roman Kubíček.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Já bych tady rád předložil důvodovou zprávu pozměňovacího návrhu, který jsem si osvojil a byl připraven Ministerstvem financí.
Po ní je pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou.
Ale možná je to všechno trošku jinak. Přečtu vám následující: "Zajištění místního rozvoje má být doménou obcí, které mají mít dostatek prostředků pro jeho dosahování. Proto ANO odmítá koncept dotačního financování obcí a navrhuje posílení rozpočtového určení daní pro obce a k zajištění místního rozvoje." Myslím si, že to, co se událo ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, souvisí právě s tímto úryvkem, protože je to úryvek z volebního programu hnutí ANO z roku 2013, a právě poslanci z hnutí ANO podpořili můj pozměňovací návrh. Který vám zabránil podporovat váš volební program?
Nyní tedy pan předseda Stanjura a připraví se pan předseda Kalousek.
Děkuji za slovo. Nechtěl jsem, ale malé výukové okénko. Máme jeden zákon o rozpočtovém určení daní, pane kolego. Je to doplňující a bere to na úkor státu. Ne na úkor krajů. Tak to prostě není. Je tady dostatek členů Poslanecké sněmovny se zkušenostmi z komunální oblasti. A já věřím, že v tom můžeme najít shodu. Ale není to ani zásah do rozpočtu na příští rok, který už je rozpracovaný. Takže si myslím, že ty odhady jsou v zásadě stejné, že se nijak dramaticky neliší. A klidně budeme pracovat s tou sumou, kterou dopočítalo přesněji Ministerstvo financí než my. Takže je tady šance jak pomoct obcím. A není to na úkor krajů.
Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek a připraví se pan poslanec Bendl.
Prosím, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, abyste nepřejímal tu neuvěřitelnou pracovní metodu vlády, která je schopna nám dát během dvou měsíců tři novely zákona o spotřební dani a říkat, že každá je nějaký jiný zákon. Je to jeden zákon o spotřební dani. A není pravda, že neprojednáváme financování obcí. Projednáváme financování obcí, protože máme na stole pozměňující návrh výboru pro veřejnou správu, který navrhuje, aby s obcemi bylo zacházeno stejně jako s kraji. To znamená, aby jim bylo přidáno jako krajům, nebo v duchu argumentace pana předsedy Votavy, aby jim to bylo dorovnáno úplně stejně jako krajům. Protože předtím bylo s nimi zacházeno úplně stejně jako s kraji.
Připraví se pan poslanec Opálka.
Jiný zákon už k tomu vlastně nemáme.
Příprava, která byla prováděna, nebyla jenom příprava na Ministerstvu financí, ale byla v úzké součinnosti s jednotlivými kraji. Já vycházím z této předlohy, z této dohody mezi kraji. Ani s tím nemám problém. Proto jsem se vůbec v této diskusi ozval a zapojil. Jinak to je kompetence rozpočtového výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, takže bych v jiném případě ani nediskutoval. Promiňte mi, že jsem zdržel tuto sněmovnu. Myslím, že to bylo poslední vystoupení k tomuto bodu.
Ještě s další faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Adamec.
Jsem odpůrce všech takovýchto mašličkových peněz, dotací a všeho možného. Nakonec pokud by byly mašličkované peníze, tak nemusíme mít žádné volby. Děkuji za pozornost.
Děkuji vám.